Desítky programů byly a neustále jsme vymýšleli, jak to udělat s náklady, ať už se jednalo o náklady personálního charakteru, ostatní provozní náklady, případně jak pomoci v rámci splácení investic. Kritizovali jste nás, my jsme to brali, chápali jsme to, hádali jsme se u toho, ale my jsme tím žili. Ministerstvo bylo otevřené těm podnikatelům, jednali jsme se svazy, s asociacemi, podnikatelé věděli, co mohou očekávat, a i když se jim to kolikrát nelíbilo, tak jsme jim to aspoň sdělovali, ale ve finále jsem přesvědčen, že jsme drtivou většinu podnikatelů díky tomu zachránili. A bylo to možná i díky docela tvrdé diskusi s tehdejší opozicí. To je realita. Jednejte o tom na vládě! Já vím, že to není jednoduché. Nezávidím vám tu situaci. Ale pokud tohle podceníme, tak to doběhne nás všechny.
Jako první vystoupí pan poslanec Marek Novák, připraví se paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, pane poslanče.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Schválně říkám být přítomni, protože vlastně jediná schválená změna v přesunech prostředků z rozpočtových kapitol školství a sportu jako výsledek projednávání ve výboru jasně ukazuje, jak současná pětikoalice chápe řešení přicházející krize. Nová verze letošního rozpočtu počítá, a i když je říjen, zatím s navýšením schodku o 60 miliard na nějakých 330 miliard, no a v minulých týdnech nám tady přitom lítaly jako vlaštovky investice do zastropování od 130 miliard výše. Já se ptám, na co si tady vlastně, vládo, teď hrajete, koho vodíte za nos? Občané naší republiky, kteří nejsou ti, co ten megaproblém, ve kterém dneska žijeme, způsobili, od vás chtějí slyšet jasná řešení. A vy, s hlavou s odpuštěním v zadnici Evropské unie, vršíte lež na lež a vlastně už ani sami nevíte, kde je pravda. Nelze se vymlouvat ani na válku, ani na ceny energií. Tady totálně selhala schopnost krizového řízení. Ne, neslyšíte, protože na to asi nemáte. Vládu totiž řídí vysokoškolský profesor a naposledy rektor. Neměl by tam sedět krizový ekonom? Manažer se zkušeností z průmyslu a bankéř nebo aspoň ekonom na financích? Kdyby ve vládě totiž seděli, tak už se dávno něco konečně děje. Ale kluci si pořád hrají, tu na školu, tu na banku, anebo to mají jako počítačovou hru. A někteří možná jako Tetris. Nezlobte se, ale skutečně jediné, co lze pochválit, je to, že je rozpočet v souladu s právními normami. Jak to, že Česká republika jako předsednická země Evropské unie nevolá k odpovědnosti ty, kteří tuto neřešitelnou situaci v energetice způsobili? Myslím tím zejména Německo a další státy. Dneska se dozvídáme, že Německo vypne jaderky až na jaře. Kde vůbec bere Německo drzost určovat zelenou politiku Evropské unie, když její plány zhavarovaly vlastně v první mírné zatáčce? Můžu vám říct například jeden případ, který je na Slovensku. Sídlo na Slovensku, vlastník Američan, smlouva s Rusem za ruskou cenu. Víme vlastně, kolik platíme za kubík zkapalněného plynu z té jediné lodi, co stojí v Nizozemsku? Jak můžeme připravovat rozpočet, když vlastně ani nevíme, jaké jsou náklady? A jaká je vůbec země původu toho plynu? Asi by to poškodilo zisky našich spojenců. Stále intenzivněji se ukazuje, že nám nepomůže nikdo. Všichni slibovali, a nakonec jsme si museli pomoci vlastně sami. Všichni nás v tom nechali a všichni se starali o sebe. Všechny návrhy opozice již předem dostaly stopku ministra financí. Ve všech pozměňujících návrzích opozice jsou řešeny skutečné problémy. Nezajímá vás ani skupina osob se zdravotním postižením, ani sportující děti. A seniory, ty už jste dávno poslali k šipku. Piráti potřebují digitální úřad pro své nezaopatřené miláčky z předchozího období. Tak jim ho za megaprachy zřiďme, proč ne! Podobně jako třeba Pražský inovační institut! Ten je učebnicovou ukázkou cizopasení Pirátů na státních a městských rozpočtech. O výrocích ministra Síkely z tohoto týdne, kdy v neděli řekne něco, v pondělí zase naopak a v úterý už zase jinak - tomu říkáte předvídatelné podnikatelské prostředí? Zde plánujete vyšší výběr daní? Ovšem tohle je jen špička ledovce. Mnohem horší je výhled energetické situace. Pokud čteme články o tom, že v Německu se zvýšily tarify pětatřicetkrát, tak si jako myslíte, že tato hrozba se zastaví o Krušné hory? A to, že by se někde cestou stal zázrak, na to můžeme taky zapomenout. Protože od nás odejdou, a už o tom silně uvažují, velcí zaměstnavatelé a skokově naroste nezaměstnanost. Protože kvůli tomu nebudou mít lidé prostředky na udržitelné živobytí. Vzroste šedá ekonomika, nesplatitelné půjčky. Firmy a podnikatelé přestanou vyrábět vše, co je energeticky náročné. Nejde jen o skláře, ale zejména také o potravinářství. Už jsem to tu říkal jednou. Lidé nebudou mít práci a přijdou za vámi skrze úřady práce pro sociální dávky. Máte to v rozpočtu? Nemáte. Na jaře, nejpozději začátkem léta. Bohužel ale to se nám tady paní předsedkyně Pekarová Adamová vysmívala, že máme plést svetry. A teď jsme v situaci, že ne že přesuneme 100 milionů sem, 100 milionů tam, jestli natiskneme další bankovky, aby měli lidi v ruce nějaké papírky.
Rozpočtový výbor nedoporučil.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Dále návrh L poslance Juchelky. Rozpočtový výbor nedoporučil.
Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Dále návrh M poslanců Adamce a Müllera.
Návrh byl přijat.
Dále návrh N poslanců: Babka, Richter a Babiš. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut.
Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut.
Dále návrh O2 poslance Černého.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Tady se hlásí pan kolega Vondráček.
Dále návrh P pana poslance Kotena. Rozpočtový výbor nedoporučil.
Kdo je proti?
Dále návrh Q poslance Jurečky. Rozpočtový výbor doporučuje.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti? Návrh byl zamítnut.
Předkládají poslanci a poslankyně Lang, Mračková Vildumetzová, Mašek, Ryba. Rozpočtový výbor nedoporučuje.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Návrh byl zamítnut. Počkáme, než se počet poslankyň a poslanců ustálí. A já myslím, že můžete pokračovat, pane zpravodaji.
Předkládají poslanci, poslankyně Lang, Mračková Vildumetzová, Mašek, Ryba.
Návrh byl zamítnut.
Návrh T. Předkládají poslanci Brabec, Havlíček.
Návrh byl zamítnut.
Předkládají poslanci Sládeček, Hrnčíř.
Návrh byl zamítnut.
Předkládají poslanci Sedláček, Hrnčíř.
Proto vyzývám z tohoto místa pana ministra financí, aby podpořil pozměňovací návrhy, které jsme předložili, a jsou to prakticky dva pozměňovací návrhy. Ten první pozměňovací návrh se právě dotýká policistů a hasičů. To je sice hezké, ale ty finanční prostředky k tomu už ti policisté a hasiči v civilu nedostali. Znovu říkám, že ta částka není v rámci velkého našeho rozpočtu a na to, co se předkládá, si myslím, že není určitě velká, ale myslím si, že ti lidé si to zaslouží. Oni si to za to, co dělají, nezaslouží? Já znovu říkám, že budu určitě velmi bedlivě sledovat ta stanoviska, a moc bych si přála, aby pan ministr financí některý z pozměňovacích návrhů opozice, které jsou pro lidi, které jsou pro bezpečnost naší země, aby tyto návrhy podpořil. Děkuji vám za pozornost.
Tak já tomu teď úplně nerozumím, když vláda rozhodne, že se navyšují tarify, tak v tom okamžiku je to mandatorní výdaj. To je bez debaty.
S faktickou poznámkou ještě paní poslankyně Mračková Vildumetzová jako reakce na váš příspěvek.
Děkuji za slovo. Nedostal je nikdo, vždyť máme zpětnou vazbu od všech. Takže si to vezmou z nenárokových složek. Já si myslím, že tohle se za minulé vlády nikdy nestalo, a kdyby se to stalo, tak byste tady také stál a také byste říkal, že to není možné. Paní ministryně financí Alena Schillerová, pokud se zvýšily platy, tak k tomu dala i finanční prostředky. A tak to má být.
Prosím, pane ministře, vaše dvě minuty.
Zvedli, 2 miliardy. Je to popsáno v důvodové zprávě. Takže já tomu fakt úplně nerozumím, té debatě, protože si myslím - za prvé ti lidé to dostanou.
Já tomu rozumím. Já věřím tomu, že paní Schillerová, prostřednictvím pana předsedajícího, to tam snad najde, ale v této chvíli ty peníze nemají.
Pane ministře, hlásíte se? Tak prosím, vaše faktická poznámka.
Jenom technicky. Až to schválíme, doufám, že to dneska schválíme, tak pak se ty peníze dají použít. To samozřejmě takhle je.
Děkuji za slovo, vážený pane předsedající, já jenom v krátkosti. Dnes jsme se tu sešli, abychom původně schválený deficit státního rozpočtu ve výši 280 miliard ve finále zvýšili na 375 miliard. To znamená, abychom pokračovali i nadále v masivním zadlužování státu. I když výdaje rostou v podstatě o 160 miliard, tak díky zvýšeným příjmům z výnosů daní bude deficit - v uvozovkách pouze - 95 miliard. Já se tady nechci zabývat tím, jak rychle nám rostou povinné výdaje státu, jak to není možné ufinancovat. Já bych se chtěl zastavit u jedné položky, významné položky právě v tom navýšení, a to je skoro 17 miliard na takzvaný úsporný tarif jako pomoc domácnostem v energetické krizi. Ano, to je ten úsporný tarif, o kterém tvrdil pan ministr Síkela, že půl roku na něm pracovalo 60 expertů. Výsledek?
Ale nekritizuji to, i my jsme to navrhovali. Popravdě řečeno, tam není v návaznosti na krizi, ať už budeme říkat válečnou, nebo energetickou, ta byla v důsledku extrémního růstu cen emisních povolenek už dávno před touto krizí. Rozjeli jsme to my. A souhlasím s tím, je dobré, že dneska dáváte, tuším, že je to 800 milionů korun, ale je to pár desítek subjektů. To opravdu neřeší nic zásadního. Firmy nedokážou pochopit to, že když dokážeme vyrábět elektřinu takřka o řád levněji, že nejdeme přes určení cen výrobců, ale šponujeme to seshora na poměrně vysokém zastropování. Ale uznávám, pro malé a střední firmy toto je nástroj, který když se ještě sníží - a můžeme se bavit o tom, kam by se měl snížit, vláda na to má v rámci svého nařízení možnosti - tak je to nástroj, který je věcný, který je správný. A jsme u jádra pudla a to je těch 30 miliard korun. Od dubna ministr průmyslu slibuje, že se připraví dočasný rámec. Od dubna se připravuje, do konce srpna nebylo hotovo vůbec nic a ještě na konci srpna tvrdil, že nebude vůbec nic. Když se podíváte, jak je ten program koncipován, tak tam musíme vidět to, že se to šije horkou jehlou, protože je nesmírně komplikovaný a hlavně je založen na tom, že musí dojít ke ztrátě v rámci provozního hospodářského výsledku. To když domyslíme, tak to fakticky znamená, že firmy, které se snažily od začátku roku nějakým způsobem s tou krizí pracovat, snažily se možná propouštět lidi, snažily se dohnat, co se dohnat dalo, tak ve finále na tom budou bity více než firmy, které to nechaly volně plynout. Ještě horší je to, že se to nastavuje, a já to nechápu, od února. Přece všichni víme, že ještě v únoru, v březnu, možná v dubnu, já nevím, se dojíždělo na staré fixace. Jenomže tím, že se jim to bude počítat od února, tak opět celá řada firem je z toho vyřazena. Ale proč to aspoň nezkoušíme? Já nevím, jestli nakonec to Německo dá těch 200 miliard, nebo ne. V tu chvíli by nastalo to, že by německé průmyslové firmy převálcovaly naprosto celý střed Evropy. Ale mě na tom docela zaujala úplně jiná věc a to je ta filozofie, se kterou do toho ti Němci jdou. To je docela zásadní zpráva. Ta mimo jiné samozřejmě působí silně na ten trh a má to velmi silný psychologický dopad na ten trh. V České republice to přece musíme vidět. Odchází firmy z oboru. Obrovský problém mají skláři, obrovský problém mají firmy v oblasti keramického průmyslu, stavebních materiálů, slévárny dodýchávají, chemie a podobně. Ale ty střední a větší firmy, které se nedostávají do té podpory toho zastropování, dnes drtí investice. Ve smyslu toho drtí - to znamená, že nejsou připraveny investovat. No logicky - proč? A to nás doběhne, pane ministře. Já si dokonce myslím, že tohle je horší než ten aktuální stav, který dneska prožíváme. Vyskládáme ho ze spotřeby, vyskládáme ho z investic a vyskládáme ho z nějakého salda exportu a importu. Spotřeba nebude žádná sláva, lidé budou mít méně a méně peněz, pokud stát to nebude dohánět spotřebou nebo výdaji státu. To se nedomnívám, že by bylo správné, ani vy to nechcete. Pokud tu spotřebu nebudeme dohánět tím, že budeme mít díky inflaci vyšší ceny, ale to nebude trvat, věříme, věčně. Investice? Tak domácnosti neinvestují, protože jsou drahé úrokové sazby, vysoké úrokové sazby, a vidíme, jak letí dolů hypotéky. Firmy brzdí svoje investice, protože jsou v obrovské nejistotě, nevědí, co bude dál. To vidím jako opravdu velký problém, protože poté se tady všichni, ať už to bude vaše vláda, nebo naše vláda, protože se tady ty vlády budou střídat, budeme prát s tím, že budeme mít výdaje víceméně nakreslené, mnoho s nimi nenaděláme, což konečně vidíte i dnes, ale nevím tedy, z čeho budeme mít ty příjmy. Firmy se dostávají do kritické situace. A ony by dokázaly pochopit to, že jsme v mimořádné době, kdyby viděly, že v Evropě se ta situace vyvíjí podobně a že například funguje jednotný energetický evropský trh.
Pokud se stane, co jste říkal, já zatím ty signály nemám, tak na to je vládní rozpočtová rezerva, protože zase v mém chápání světa je to mandatorní výdaj. Máme vládní rozpočtovou rezervu. Není možné, aby stát neplatil své závazky. Na tom se určitě shodujeme, v tom se nebudeme přít. Zatím jsme ta jednání neukončili, ale budeme se tomu věnovat i dál.
Děkuji za tu konstruktivní reakci. Já vám zase něco řeknu o té justici. Ona jenom nastoupí a už to ten soud musí dorovnávat z jiných prostředků. Když je to mandatorní výdaj, ty bagatelní exekuce, proč to tedy tam nemáte rovnou? Proč se zase nějakým způsobem šumí? Proč to tedy ti soudci nevědí? Tak je to naprosté selhání komunikace! A mám poslední připomínku. Úplně stejná věc je tady v Poslanecké sněmovně a ti lidé si také zaslouží přidat.